Prosím, máte slovo. Děkuji. To byla zatím poslední faktická poznámka.
Děkuju. Budu reagovat vlastně od konce, možná tím, že vysvětlím, jak se DCA liší od smlouvy SOFA, která platí v rámci NATO, protože to je taky věc, která se touhle Sněmovnou z té vaší části nese. Tak dovolte mi, abych vám to ještě jednou vysvětlila. Sama NATO SOFA předpokládá, že si členské státy mezi sebou mohou některé záležitosti podrobněji upravit, čímž ji de facto doplní. To je odpověď na vaši otázku. Tady ta reciprocita funguje. Takže Armáda České republiky nemůže v zahraničí nechat svůj obranný materiál jen tak volně ložený, vždy musí nad tím materiálem mít neustálou kontrolu. Je to zákonná povinnost těch vojáků. Tady bych ještě ráda doplnila ty vaše dotazy k těm zbraním hromadného ničení. Tady ovšem jde o součást aliančního konceptu zvaného Nuclear sharing. Zbraně jsou rozmístěné se souhlasem - se souhlasem! - přijímajících států. Takže tady opravdu se něčeho takového ani vy, ani kolegové z SPD a hlavně ani občané České republiky nemusíme obávat.
Prosím, máte slovo.
"uznávajíce, že přítomnost ozbrojených sil USA na území České republiky podle této dohody je se souhlasem České republiky a s plným respektem k Ústavě České republiky a českému právu". Není tedy pravda, že si tady kdokoliv může dělat cokoliv, zakládat, stavět, jak si vzpomene. Takže v tomhle ohledu nemá smysl se bát toho, že by tady někdo dělal nepravosti.
Děkuji, pane poslanče. Poslední faktická prozatím, pan poslanec Zlínský. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
S faktickou poznámkou pan poslanec Vomáčka. Prosím, máte slovo.
To je titulek ze včerejších novin. Jedna věc. A jestli to někdo chcete porovnávat s tím, jak se dneska demokraticky tady diskutuje, no tak to opravdu s tou naší demokracií začíná být něco špatně.
Paní ministryně Černochová s faktickou poznámkou.
Děkuju. DCA umožní ozbrojeným silám Spojených států umisťovat a skladovat svůj obranný materiál na území České republiky a mít k němu přístup. Takové skladování však bude vždy předem oznámeno české straně a bude s ní koordinováno. To je ten běžný materiál, nebavíme se tady o těch zbraních hromadného ničení.
Sále stejná agentura, která pomáhala vytunelovat OKD a která dnes radí panu premiérovi a píšou ty nesmysly. Pan premiér nechtěl chodit na tu Evropskou radu, on se tomu vyhýbal. To není prostředí solidární a přátelské, to jsou jenom kecy na tiskovkách. A pan premiér nebojuje za zájmy České republiky, protože jasně to řekl Morawiecki a Poláci. Ten migrační pakt, ten podvod, je ztráta svrchovanosti! A Polák říká: Nikdo nám nebude kecat do toho, kdo bude v Polsku žít!. Že údajně v minulosti se nic neudělalo. Egypt - taky se to domluvilo. Tak si zajeďte na ten Frontex, když tedy jste sem pozvali ty migranty, a potom je někdo naloží do letadla a mají někam odletět, tak ta země, kam letí, je musí přijmout. A to je velký problém. Takže je to nesmysl! Takže v čem my se lišíme? Tak se prosím vás naučte, jak to udělala Austrálie. A v momentě, kdy vrátili první loď s těmi ilegálními migranty... A znovu opakuji, je to kriminální čin! Morawiecki na tiskové konferenci v Bratislavě jasně řekl, nelze podporovat organizace, které se věnují pašování lidí. Nelze podporovat ani teroristické organizace. Některé nevládní organizace byly takto označeny. A tam se o ně postarejme. To bude ten signál! Vy jste signalista, stále vysíláte signály, tak dejte ten signál. Takže vy jste to vůbec nepochopil. Já si pamatuju, jaký problém Německo mělo s těmi, kteří nedostali azyl, aby je dostali z Německa pryč. Protože zkrátka oni přicházejí ze zemí bez souhlasu těch zemí. Nemá to logiku? No tak samozřejmě, o čem to je? A pan premiér dneska mluvil, že tedy budou mluvit s Tuniskem. Ano, my jsme tohle všechno řešili, my jsme si to i rozdělili. Sanchez a já jsem měli na starosti Maroko, Angela měla mít Alžír a Tunis. No co Tunis? No tak Tunis bude chtít peníze. Tak jak to chtěl Erdogan. Egypt fungoval. Musí se domluvit Francie s Itálií. Takže pan premiér vůbec nechápe, co se děje, mluví o azylovém řízení. Jaké azylové řízení? Když sem nepřijdou, tak není žádný azyl. Jaký návrat? Když nepřijdou, není žádný návrat. Postarejme se o ty lidi tam, kde bydleli - v Sýrii. Vyřešte tu Sýrii už konečně! Je to krásná země. Byla to fantastická země. Já jsem to nechtěl tam hrotit. Takže tohle všechno víme. A vy normálně tady jenom manipulujete to, že my máme nějakou společnou pozici. Nemáme společnou pozici. Vy nemáte stejnou pozici jak Poláci. A je to kriminální záležitost. Kriminální záležitost. A co je nejhorší? Vážení kolegové - a vážení občané hlavně. Víte, co se děje v Německu? Mají strach normálně. Po hospodách, bojí se říct svůj názor, protože tahle politika, která zničí tu Evropu, to je ideologie. To je ideologie, která má změnit Evropu, kde původní obyvatelé nebudou mít tady už místo na svůj způsob života. Takže myslíte si, že naše provládní média vás o tom budou informovat? Tady mám článek. Tady je statistika, kdo to všechno dělá. Tak si už konečně uvědomte, co se děje ve Švédsku. Magdalena seděla vedle mě, byla pyšná, kolik vzali těch migrantů. No dneska nemůže policie chodit ve Stockholmu nebo v Malmö do některých zón, bojí se. Teď vám přečtu, co se děje v Německu. Protože co se tady stane? Já jsem to tady včera říkal. A už nechtějí brát. A tady je článek: Němce děsí válka klaunů... klanů, ne klaunů. Gengy, no tak fajn. Němečtí politici zjistili - představte si! - že jejich voliči se přestávají cítit v ulicích bezpečně. No protože dojeli na tu ilegální migraci. Wir schaffen das, ne Angelo? Němci mají problém. Na berlínských koupalištích se strhly brutální rvačky za účasti desítek imigrantských výrostků. To vše není jen běžná pouliční kriminalita. Měl by začít tím, že bude zločineckým gangům nekompromisně zabavovat jejich stavovské symboly, tedy luxusní auta či drahé šperky. No to je zajímavé. Buschmann chce více policistů v ulicích a důslednější vyhošťování problematických migrantů. To se zatím nedaří. Obdobně se vyjádřila i spolková ministryně vnitra - no prosím - sociální demokratka Nancy Faeserová. Opoziční křesťanské strany ale odmítly vládu v Berlíně podpořit. A nechť někdo neříká, že - občas, ano, se stane i u nás nějaká vražda. Ano, stane se, bohužel. Ale tahle migrace přináší větší kriminalitu. Je to zdokladováno, jsou tu statistiky. AfD za problémem vidí příliš otevřenou imigrační politiku, která umožnila nekontrolovatelné slučování rodin. Jenže postupně se přidávali dospělí. Obě skupiny cítí nevraživost už ze svých domovů. V Německu vše jen graduje. Počet nenávistných útoků v Německu se od počátku roku zdvojnásobil. Němci dlouhodobě jen opatrně mluvili o tom, že ve skupině blízkovýchodních přistěhovalců se spojily určité faktory (?), které se vyvinuly v závažně kriminální struktury, jak to také zaznělo v německých médiích. Hloubily se tak archaické rodinné tradice a nedůvěra k německému státu. Mezi mladými imigranty rostl kult gangsterské slávy. Úřadům teď nezbývá než nazvat věci pravými jmény, zaujmout asertivní přístup, aby získaly potřebný respekt. Tedy neustálé kontroly, razie, rozsáhlé operace a konfiskace majetku. Teprve to možná imigrantské gangy donutí, aby měly ke státu respekt. Německo je plné. Znovu opakuji - a my jsme to takhle prosazovali. To by mě strašně zajímalo, kde to skončilo, jestli to někdo neukradl. Za to jsme měli koupit čtyři lodě pro libyjskou stráž, aby bojovali proti těm gangsterům, proti pašerákům. To je organizovaný zločin, to není žádné, že by prchali před válkou. To jsou všechno mladí, ozbrojení, ilegální migranti, organizovaní, mají peníze, mají mobily, mají zbraně a jdou do Evropy. Ano, tak to bylo v klidu. A vy budete za to zodpovědný, i váš Rakušan. Můžete to změnit. Můžete to změnit, protože tohle je absolutní katastrofa pro Evropu. A Evropa má pomáhat těmto lidem mimo evropský kontinent. Mimo evropský kontinent. Jo, tak to udělejte. Měli jste to předsednictví, ne? Co tedy? No, my jsme udělali. My jsme nedovolili legislativu tohoto migračního paktu,. Nedovolili. Nedovolili jsme legislativu. To je pozvánka. Proč tolik lidí teď přichází? Takže pokud nevyšlete ten signál a nevrátíte ty lodě a nezamezíte tomu, aby ti lidé se vrátili, aby byl jasný signál: Evropa - je zavřeno, zůstaňte v Tunisu nebo kde chcete, vyřiďte si to v Libyi, v Tunisu. A ne jen tak, že to organizují ti pašeráci. Takže pane premiére, bohužel vy jste v tom absolutně dezorientovaný. A vy jste dneska mluvil o tom, že Polsko má nějakou pozici před volbami. Ano, Morawiecki řekl, že chce na to referendum. Ale já myslím, že je tady jasné. No a samozřejmě pan Rakušan to zlehčuje, že tedy nás se to netýká. Tady vykládal strašně dlouho, že měl nějaký mandát, potom tvrdil, že je to stejný mandát, a tak dále. Všechno lži. Já jsem ten mandát četl. Ano, vy to manipulujete, protože vy berete z toho mandátu jenom to, že chceme tu ochranu na vnějších hranicích. Včera jsem tady mluvil o tom, že všude se staví ploty. Řecký premiér vyhrál volby, řekl lidem - postavím plot 200 kilometrů, zvolili ho. Ona je to ta kvóta. To je kvóta. A znovu vás žádám, pane premiére, a znovu navrhuju ten bod, abyste změnil tu pozici. Stejnou věc udělal Chovanec na té Radě. Aceptoval kvótu. A my jsme to potom zvrátili a na úrovni premiérů tomu zamezili. Tady jsou ty pozice. Tak už přestaňte lhát, ano, a změňte to. Nedostal žádnou pomoc. Dostal 100 eur na migranta. Já už jsem o tom včera tady mluvil.
Ještě v mezičase došly omluvy pana poslance Jana Síly z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů a Davida Šimka od 14.30 hodin z pracovních důvodů. Z ministrů se dále omlouvá Jan Lipavský z celého jednacího dne z pracovních důvodů. Tak to by byly zatím došlé omluvy. Je tady opravdu značný hluk. Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body z bloku zákony třetí čtení. V 15 hodin bychom se poté věnovali bodu 98, který jsme včera do této doby přerušili.
Děkuji za slovo. Včera tady paní ministryně Černochová - dnes tu není - mluvila: fakta, fakta. Neustále lže! Včera jsem to tady ukazoval. To má logiku. To pochopí i tady děti, co přišly. Solidarita nemůže být povinná. Podstata nového návrhu migrační politiky Evropské unie je nesmyslná. Rámcová pozice - to je stále, co pan premiér opakuje, že údajně pozice této vlády, této hrozné vlády, je stejná. No není stejná! Já už nevím.
Pan poslanec Vích bude reagovat s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.
Budu reagovat na vystoupení pana kolegy Žáčka a pana poslance Koláře. Co se týká pana poslance Koláře - naopak, my dále sbíráme ty podpisy pod tu petici a nevidím žádný důvod, abychom tu petici nějakým způsobem ukončili. Takže děkuju.
Děkuji. Nyní s přednostním právem paní ministryně Černochová.
Jak jsem včera slíbila, vždycky v nějakých intervalech budu reagovat na své předřečníky. Možná bych začala tím, co tady říkal pan kolega Hrnčíř. Nevím, jestli zrovna byl v sále, když jsem vystupovala včera, ale jak říkal, že jsme s nikým tu dohodu neprojednávali a že jsme v nějaké tajnosti dávali něco na vládu - není to pravda, pane kolego Hrnčíři, prostřednictvím paní místopředsedkyně.